Já to zkusím vrátit na neútočnou neosobní rovinu. Ale všem poslancům, kteří to úplně nechápou, řeknu, že je obrovský rozdíl mezi exekucemi a insolvencemi. Pokud to udělají v insolvenci, a to zdůrazňuji pro všechny, tak jsou v háji, protože o tu insolvenci přijdou a nebudou mít druhou šanci. Prosím vás, insolvence a exekuce jsou obrovský rozdíl, mysleme na to. To, co říká pan poslanec Bláha prostřednictvím pana předsedajícího, se týká exekucí. Insolvence ve chvíli, kdy půjdete do šedé zóny, tak končíte s insolvencemi a už nedostanete novou šanci.
Děkuji za slovo. Já bych se chtěl zastat kolegy Bláhy, protože si myslím, že je fajn, když někdo říká svoji zkušenost s tím, jak ty zákony pak reálně fungují. Prostě ta situace, kdy jde zaměstnanec do insolvence a požádá zaměstnavatele, aby mu kvůli tomu část výplaty dával načerno, mi přijde naprosto reálná. Takže prosím, abychom se tady navzájem neuráželi.
Děkuji, pane poslanče. Žádnou další přihlášku do rozpravy nemám. Hlásí se ještě někdo do rozpravy z místa?
Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, budu maximálně stručný. Očekáváme, že přínos pro státní rozpočet může být mezi třemi až deseti miliardami korun ročně. Jenom na odvodech, jenom na tom, že budou v tom standardním ekonomickém procesu. A mohu ujistit, že to neznamená žádné zavřené dveře pro kohokoliv v rámci oddlužení. Pokud bylo, druhá otázka bude znít: Je tady nějaká důvodná pochybnost, že oddlužení neprobíhalo řádným způsobem? A tady budu zkoumat, zda opravdu vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat.
Tak to bych pochopil, že to je krok lepším směrem, že se tam zavádějí třeba prvky talent managementu a podobně, ale nic takového z hlediska moderní personalistiky v tomto zákoně nevidím. Tak chápu, že to je něco, co vládě komplikuje vládnutí, ale prostě takhle se stabilní nepolitická státní správa nebuduje. Proto nemohu s tímto návrhem novely zákona o státní službě souhlasit.
Poslouchejte dobře - šéf státní služby.
Děkuji a nyní tedy dvě faktické poznámky. Takže pane poslanče, máte faktickou poznámku.
To je zásadní, ale zásadní klamání této Sněmovny. Je to obráceně. A tam se připustilo, že je to vláda. A tato hlava chrání celý ten zbytek státní služby a to je ten jediný, kdo může být vládou vyměněn. To je tak zásadní rozdíl a tak zásadní posun proti původnímu návrhu zákona, že mi fakt neříkejte, že myslíte vážně, vteřinu že myslíte vážně, že říkáte, že to posouváte na úroveň státního tajemníka. Ano, formálně posouváte, ale fakticky to znamená naprosto zásadní změnu ve státní službě.
Tak to byl pan poslanec Benda. Následně ještě jednu faktickou poznámku, pan poslanec Marian Jurečka je přihlášen. Prosím, máte slovo.
Pro poslance a poslankyně, kteří se rozhodnou podpořit služební zákon jako celek, ještě informace. Takže tato situace je kryta nálezy Ústavního soudu a dokážeme se s ní vypořádat. Na závěr jenom taková poznámka.
Zájem nevidím, takže já tím pádem rozpravu končím. Nyní se tedy zeptám, zdali je zájem o závěrečná slova navrhovatelů, zpravodajů. Takže nejdřív tedy zahájíme hlasování, ale předtím tedy jako první bychom hlasovali o návrhu na zamítnutí.
Děkuji, pane předsedající za upozornění. Padl ještě návrh na zamítnutí a podle procedury bychom se s ním měli vypořádat ještě samozřejmě před hlasováním o samotném zákoně.
Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.
Děkuji. Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. V hlasování číslo 108 je přihlášeno 173 poslanců a poslankyň, pro 158, proti nikdo.
Jedná se o extenzivní výklad plnění právní povinnosti.
Návrh byl přijat. Tedy budeme hlasovat o námitce proti hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Budeme opakovat předchozí hlasování.
Hlasování o bodu AA, stanovisko ministra i výboru je doporučující.
Kdo je proti? Prosím další návrh.
Jedná se o zpřesnění výjimky z informační povinnosti. Stanovisko výboru je doporučující.
Já zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Děkuji. Dále přistoupíme ke čtvrtému hlasování, což je hlasování o návrhu AC - rozšíření výjimek pro soukromoprávní správce dle článku 23 GDPR. Stanovisko výboru je doporučující.
Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Prosím další návrh. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
V takovém případě bude nehlasovatelné D, což je usnesení volebního výboru, pro úplnou totožnost. Takže doporučuji, kdo z volebního výboru chce pro to hlasovat, ať hlasuje pro ÚPV návrh AE. Je hlasovatelný, doporučuji.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji. Prosím další návrh.
Já se nechci úplně opakovat, protože jsem v zásadě chtěl říci to, co říkal kolega. Skutečně ten základ je v tom, že se mění celá filozofie toho oddlužovacího procesu. Prostě buď tam bude špunt na začátku, anebo to odšpuntujeme a ty lidi tam vpustíme.
Děkuji poslanci Výbornému.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jen velmi stručně reagovat na předřečníka. Já si myslím, že odhadovat, jaká bude ta reálná soudní praxe, je bohužel v této zemi velmi odvážné, že bych si netroufal tady dělat nějaké predikce.
A já bych si tady dovolil jich několik přednést. Úpravy spolu nejsou v rozporu. To je za mě vše a děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
V dnešní době jsou podnikatelé zahrnuti celou řadou povinností, kterou musí dělat, a hlavně se k nim dostávají všechny exekuční a insolvenční náležitosti v papírové podobě a pod hrozbou pokuty jsou nuceni se o toto starat. Já vám jenom uvedu jeden příklad. Takže já bych tímto chtěl říct, že různé asociace a zájmové spolky navrhovaly, jak by se mělo změnit nakládání s daty, aby podnikatelé nebyli zatíženi. Bohužel to bylo všechno shozené ze stolu a ve výsledku ten, kdo je na konci, ten podnikatel, který se o to stará, tak vlastně z toho vychází pořád jenom v minusu. Děkuji.
Ještě v rozpravě se hlásí pan kolega Marek Benda. Prosím, pane poslanče.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážený pane premiére, dámy a pánové, já jsem vůbec nechtěl vystupovat, ale jenom mě vyprovokoval pan poslanec Bláha, který zase mluví o něčem, co v tom zákoně vůbec v žádném případě není. Ano, tento zákon řeší insolvenční část předlužených lidí. Ale to není případ insolvenčního řízení, tam je to přesně obráceně.
A ta důležitost a komplikovanost tkví v tom, že je tam celá řada hráčů. Je tam dlužník, je tam věřitel, jsou tam insolvenční správci, insolvenční soudci, nějakou roli v tom samozřejmě hraje stát a pak jsme tam my, poslanci. Jsem velmi rád, že napříč všemi poslaneckými kluby vznikla norma, kterou bych nazval nadpolitickou. Na jedné straně se popisuje dlužník jako nevinná oběť a věřitel jako sprostý lichvář a na tom druhém pólu je dlužník nepoučitelný pitomec, když to takhle řeknu, a věřitel je matka Tereza. Já to tedy velmi zkrátím, ale jenom pro přehled. - Ještě jednou opakuji, více než polovina dluhů. - Problémem nicméně zůstává tzv. historické zadlužení. Reakce Michala Žižlavského, člena představenstva České advokátní komory a předsedy Rady expertů Asociace insolvenčních správců na tutéž otázku: Oddlužení spotřebitelů je nástroj, který funguje na rozdíl od konkurzu podnikatelů a korporací. Věřitelé dostávají v oddlužení v průměru zpět více než 50 %, v konkurzu jsou to jen jednotky procent. - A pak je to opět o tom, že se tady bavíme o situaci, kterou je potřeba řešit, která se naakumulovala před platností zákona o spotřebitelském úvěru. Dlouhodobě je ročně schvalováno přibližně 20 tis. insolvencí, ačkoliv máme přibližně půl milionu lidí, kteří mají tři a více exekucí. Jednoznačně vychází i mezinárodní srovnání. Horší podmínky mají pouze na Balkáně. Tady si dovolím opět citaci z mailu jedné paní, která je matka samoživitelka. Jelikož doteď byla o hodně přísnější pravidla pro lidi, kteří chtěli projít insolvencí, a teď jsou v podstatě nulová, je to vůči nám nespravedlivé. Samozřejmě každý tady může citovat různé maily. Já bych to ukončil a navážu na Marka Výborného, jaká by měla být interpretace. Ta interpretace podle mě je jednoznačná. Spíše než o oddlužení se bavíme o osobním bankrotu. Osobní bankrot, to je pomoc těm dlužníkům. Restart. A druhá šance pro ty, kteří chtějí, aby jim bylo pomoženo. Pro ty, kteří chtějí, aby jim bylo pomoženo, to nechtějí všichni, a zároveň jsou ochotni a schopni pro to něco udělat, příp. i něco obětovat a zároveň paralelně s tím nepoškodit zájmy seriózních věřitelů. A já bych chtěl všem poslancům, kteří se na tom podíleli, poděkovat.
Děkuji panu poslanci Patriku Nacherovi.
A také jsme se nedozvěděli ani to, zda budou soudy vůbec schopné nápor nových insolvencí zvládnout, což bylo téma, které se diskutovalo jak na výboru, tak na příslušném podvýboru.
Mám tady dvě faktické poznámky. První faktická poznámka je pan poslanec Roman Sklenák a připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková.
Poněkolikáté zopakovaný argument, že ta opatření fungují, že to funguje - ale co vlastně tedy funguje? Funguje to, že prostě lidé nejsou na nemocenské, a my pořád opakujeme, zejména u těch nízkopříjmových, že to je proto, protože si to nemohou dovolit jít na nemocenskou. Prostě ten výpadek příjmů si nemohou ti lidé dovolit. Tady samozřejmě zavedením karenční doby lidé nezačali být zdravější, ale přestali chodit na nemocenskou.
Děkuji za dodržení času.
Dobrý den. Snížila se nemocenská po zavedeních těch 14 dnů, ale zafungovalo to, že tuto dobu platí zaměstnavatelé, protože přestali lidi posílat na nemocenskou, když si řešili to, že mají nedostatek práce v té době. To musím zásadně odmítnout, tak to přece není. O tom to není. A zodpovědnost za to, jestli člověk jde na nemocenskou, nebo nejde, má navíc lékař. Ten přece musí umět posoudit, jestli ten člověk je natolik nemocný, aby potřeboval klid na lůžku, nebo ne.
Děkuji za slovo. Takže v čem ti lidé nechodí oproti světu marodit? To bych od vás rád slyšel. Anebo to je obráceně s tím, že my tady trošku lžeme? Takže nad tím se pojďme zamyslet. A nikdo neupírá nikomu nárok na nemocnost. A já dokážu pochopit, že se ti lidi bijí za to, aby měli první tři dny zaplacené, ale tak to pojďme vyřešit jinak. Ale to, co tady říkáte, jsou nepravdy, nemáte to podložené, nemáte statistické údaje, abyste řekli: u nás nemocnost taková. V celém zbytku republiky je 5 a více procent. Děkuji za slovo.
Děkuji za dodržení času faktické poznámky.
To jsem v žádném případě nejen neřekl, ale v žádném případě jsem to také nemyslel. To je jedna důležitá poznámka. Další důležitá poznámka, jen pro zpřesnění.
Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ano, docházelo ke zneužívání, ale otázka je, kdo to zneužíval. Jedna věc. A druhá věc - nemocnost. Ano, je větší, třeba konkrétně u nás ve Zlínském kraji, je tam víc výskyt rakovin a podobných věcí v důsledku znečištěného ovzduší.
Prosím, pane ministře, otevřte nám znovu rozpravu.
Toto se týká vzdělávání.
Já také děkuji. Já také děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Pastuchovou, která vystoupí v rozpravě.
V žádném případě nesnižujeme nároky na kvalifikaci.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla reagovat na to, co zde zaznělo o zákonu o léčitelství. Nic nám nepřišlo.
V tom případě pan poslanec Válek je řádně písemně přihlášen do rozpravy, takže prosím.
Hezké dopoledne, dámy a pánové, dobrý den, pane předsedající. Ještě jednou bych zopakoval to, co už tady zaznělo. Akademické senáty lékařských fakult se zcela jednomyslně opakovaně vyjádřily k tomu, že i když ten zákon přijmeme v tomto znění, tak je nerealizovatelný. Není to odborná, ale je to čistě technická záležitost. Prostě nelze na lékařských fakultách učit tradiční čínskou medicínu. Nelze na stavební fakultě učit hledání vodních zdrojů a nerostů pomocí virgule. Pak je druhá věc a tou je obecně zákon o léčitelství. Já budu velmi rád, když Ministerstvo zdravotnictví... Já si myslím, že na vrcholu této pyramidy z mého pohledu je určitě akupunktura, kterou považuji za velmi solidní způsob pomoci pacientům. Protože to, jak se léčitelé vzdělávají, kdybychom chtěli definovat do zákona, je z mého pohledu na hranici možného. To v podstatě snad ani nejde.
Prosím, to jsou mýty. To chci skutečně vyvrátit. Říkal to tady i pan zpravodaj. Podvýbor se nad touto materií sešel sedmkrát. To snad jasně dokládá to, že to skutečně nikde neleželo. Přiznám se, že ta komplikovanost pro mě osobně jako poslaneckého nováčka byla možná vynikající školou. Jenom velmi stručně. To klíčové je, že se mění celá filozofie přístupu k oddlužení. To znamená, ta ambice tady je jednoznačná a to bylo už u toho původního návrhu. Chceme do procesu oddlužení dostat více lidí než dnes. Mají výrazným způsobem zjednodušit projednávání u insolvenčních soudů. Proto jsme intenzivně komunikovali i s insolvenčními soudci. A zároveň také má zjednodušit práci a jasně nastavit principy a pravidla pro insolvenční správce. A možná právě proto, před chvílí tady kolega Dominik Feri odůvodňoval navýšení odměny za sepis.